Proto jsem přesvědčen o tom, že je třeba právě teď, v tuto chvíli, tu dozrálou tematiku prohlasovat. To by byl čistý a jasný přílepek. Tolik dosavadní můj komentář ve třetím čtení k některým těm bolavým a sporným bodům. My jsme se zachovali velmi zodpovědně. A vždycky bývá princip dvakrát měř a jednou řež. My jsme měřili třikrát, a teprve potom jsme řízli.
A pan kolega Černoch také s faktickou. Připraví se pan poslanec Stanjura k faktické poznámce.
Musím říct, že velmi zásadně nesouhlasím s tím, co říkal pan kolega Hovorka. Protože opravdu té komunikaci bylo věnováno velmi mnoho pozornosti. To nesvědčí o tom, že by tady byl zájem o nějakou komunikaci ze strany zdravotníků.
Čili pokud jde o první čtení a pokud jde o návrhy, které s námi byly diskutovány předem, tak jsme nakonec našli shodu a předkládáme tento návrh bez věcných rozporů. Navíc ta změna ani není zcela systematická.
Ptám se, kdo dále se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj ano.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní ministryně to v zásadě řekla za mě, takže já se nebudu vyjadřovat věcně k tomu tisku.
Děkuji, pane zpravodaji, za vaše závěrečné slovo. Přikročíme tedy k hlasování. Prosím.
Já vás nyní provedu hlasováním k tomuto tisku. Na začátku musím konstatovat, že nebyl podán návrh na zamítnutí tohoto zákona, takže budeme hlasovat o dvou pozměňovacích návrzích.
Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat.
Můžeme o něm hlasovat.
Neutrální. Ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pana poslance Adámka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Stále čekáme, zda vláda předloží návrh svůj. Je to prostě pokrytectví, na kterém se poslanci TOP 09 podílet nemohou a nebudou. Dochází tady k mírně paradoxní situaci. Nečasova vláda pro ryze politický postoj - já ho nekritizuji, ale nesouhlasil jsem s ním - pro ryze politický postoj ODS odmítala fiskální smlouvu, ale důsledně ji dodržovala. Zdůrazňuji, že se jedná o data materiálu z Ministerstva financí, o data z konvergenčního programu, který byl schválen vládou a odeslán Evropské komisi v rámci evropského semestru. Vláda Bohuslava Sobotky se k té smlouvě přihlásila, já jsem tomu velmi rád, nicméně důsledně postupuje opačným směrem. Tohle není situace, kterou bychom byli ochotni podpořit v rámci vlastní politické odpovědnosti tím, že připojíme své hlasy k ratifikaci fiskální smlouvy, která nijak není myšlena vážně, protože se prostě postupuje proti ní, byť na legitimní výjimku. My jsme se tím velmi vážně zabývali, protože to je jedna z naprosto klíčových otázek nejenom programu TOP 09, ale jsem přesvědčen, že i budoucnosti České republiky. A to i přesto, že rozpočtové priority v takovémto návrhu rozpočtu - rozpočtové priority jsou politické priority - nebudou s největší pravděpodobností odpovídat politickým prioritám TOP 09, neboť pravděpodobně bude více prostoru pro sociální dávky, méně prostoru pro některé naše priority.
Přátelé, já jenom pro pořádek řeknu, že strukturální schodek znamená schodek, který je očištěný od cyklických vlivů a od mimořádných finančních operací. A teď si představte, že něco podobného by se opakovalo znovu. My nemůžeme vyloučit návrat ekonomické krize. To bych ani neměl říci, ale bohužel všichni tušíte, že to je něco, co se nedá vyloučit. Pro nás je sledovat podobné kritérium do budoucna velice užitečné. Já vám toto říkám jako jeden z příkladů, proč se domnívám, že je to téma, které nezhaslo. To není tak, že fiskální pakt už dnes není téma v Evropě. Je to stále téma, je to něco, co se osvědčilo, protože si myslím, že se dá prokázat, že fiskální pakt pomohl stabilizovat situaci. To jsou známé metody. Takže i ten fiskální pakt se spolupodílí na vytváření prostředí, které je příznivé pro ekonomické startování ekonomiky. Takto si myslím, že to tedy není pouze v tomto smyslu pasivní brzdový nástroj, ale je to vlastně i něco, co vytváří podmínky pro ekonomický růst. A ten důvod je podle mě dobrý. Já se domnívám, že se musíme na celou věc připravit. Česká ekonomika potřebuje určitý čas i strukturálně se připravit na vstup do eurozóny a součástí toho by měl být určitý prostor, který budeme mít na start ekonomiky. Proto si myslím, a tahle vláda dala jasně najevo, že chce dodržovat určitá základní kritéria zacházení s dluhem. Neměl by se nikdo obávat toho, že v této zemi by někdo se choval rozmařile, protože si myslím, že nám to nedovoluje jakási, skoro bych řekl, národní mentalita.
Já myslím, že každý živnostník a každá firma na světě to ví, protože pokud nebude hospodařit vyrovnaně, tak zbankrotuje.
Otevírám rozpravu, do které se evidentně hlásí paní ministryně, protože už přistoupila k řečnickému pultíku. Prosím, v tom případě usedněte u stolku navrhovatele. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já budu mít usnadněnou úlohu. Potom o celém zákonu. Děkuji pěkně.
To se ještě dozvíme, pane zpravodaji. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Tak, je to protinávrh k proceduře, který přednesl pan poslanec Seďa. Kdo je proti? Není hlasovatelný. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A výboru pro sociální politiku. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Posledním bodem dnešního programu je Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek - který zjevně není přítomen. Není nikdo takový. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Děkuji za návrh procedury.
Hlasujeme en bloc. Můj názor na to je pozitivní.
Kdo je proti? Pozměňovací návrhy byly přijaty. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i paní ministryni za zastoupení pana ministra.
K tomuto zákonu byl s ohledem na probíhající krizi a s tím spojeným výrazným snížení příjmů rozpočtu přijat dodatek, který umožnil schválení rozpočtového schodku. Myslím si, že některá z koaličních stran by se mohla přejmenovat na Nové demokraty. Sami víte, že i když je to právně zakotveno, jak probíhá prolamování veřejného dluhu Spojených států, kde jste svědky téměř opakovaného rituálu. Dosažení a udržení úrovně čisté hodnoty země, která bude poskytovat ochranu před faktory, které mohou působit negativně na čistou hodnotu země v budoucnosti. Opakované řízení fiskálních rizik, kterým země čelí. Sledování politiky, která je konzistentní s rozumným stupněm předvídatelnosti úrovně a stability daňových sazeb pro budoucí roky. Tady pořád padá, že se máme učit od sousedního Slovenska. Neoddiskutovatelným faktem je, že v minulé dekádě se dařilo poměrně výrazně snižovat veřejné zadlužení Ekvádoru. Pokud pominu pana premiéra Sobotku - od toho neočekávám ani verbálně, pokud jde o ministra financí, jedno říká, přesný opak dělá. Děkuji všem, kteří poslouchali.
Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Nyní je další řádně přihlášená paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Schválením fiskálního paktu bychom odevzdali pomyslný klíč od české státní kasy do Bruselu. Evropská unie by tak měla do budoucna možnost diktovat nám, jak máme mít sestaven státní rozpočet. V minulých měsících jsem interpelovala jak pana premiéra, tak ministry financí a zahraničí a ptala jsem se jich na otázky ohledně fiskálního paktu. Ostatní ho jednoduše ignorují. Například Španělsko asi dva měsíce po jeho podepsání oznámilo, že ho stejně dodržovat nehodlá.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Protože byly i návrhy konkrétních bodů ve třetím, čtení, prosím, chcete je zopakovat? - Devět bodů, pardon, ve třetím čtení. Děkuji vám. Návrh byl přijat. V tom případě dám slovo panu ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi k jeho vystoupení v otevřeném bodě.
Jeden z kolegů řekl: K čemu vlastně ten Brusel potřebujeme? Na co vlastně my ten Brusel potřebujeme? Protože části poslanců se zdálo, že tím výrokem možná se Česká republika v oblasti bezpečnosti ocitá na periferii. To byl zřejmě podle mě důvod toho, proč to tady někdo zvedl. Já bych vás chtěl ujistit, že naše členství v Evropské unii má také veliký a významný bezpečnostní rozměr a má ho stále významnější. Právě na půdě Evropské unie třeba tento týden v pondělí ministři zahraničí jednali o bezpečnostních otázkách. A nikdo by si zřejmě nepřál, abychom se v nich ocitli na periferii. Tak jak je možné, že tady někomu nevadí, nebo vadí, že se ocitáme v Evropě na periferii, a tady to najednou někomu nevadí? Já tvrdím, že to, co dělala česká zahraniční politika v posledních letech, když jsme odmítli Pakt plus pro euro, když jsme odmítli fiskální pakt, když jsme odmítli mluvit o bankovní unii, tím vším jsme se skutečně na periferii ocitali. Jak jsme chápáni jako někdo, kdo se chce, nebo nechce na něčem podílet. To je podstata i toho, co je v základu fiskálního paktu. Je to reakce, která by měla zabránit tomu, aby se Evropa dostala do tak složitých situací díky tomu, že nemá nástroje, díky tomu, že připustí zadlužení, díky tomu, že nemá prostředky, jak řešit to, když se určitá část financí ocitá v propadech. Díky tomu se vytvářejí tyto nástroje. A jestliže některá země řekne, že nemá zájem se toho účastnit, tak se samozřejmě ocitá na periferii, a to, co nám dneska připadá samozřejmé, může být v Evropě, kde bude jádro zemí, které budou tyto věci dělat, a pak jiné, které to nebude zajímat, tak je otázka, co pro ty země na periferiích zítra zbude. O co stojí podnikatelé, kteří tu jsou, je volný pohyb zboží. Obchod, ze kterého žijeme. To se dá říct o předsedovi Van Rompuyovi, to se dá říct o Barrosovi, to se dá říct o paní Merkelové, celé řadě klíčových politiků Evropy. Neměli zájem na štěpení. Víte, že máme před sebou volby a vlastně není stoprocentně jisté, jak se bude Evropa zítra vyvíjet. Ta souvislost je podle mě evidentní. My bychom u toho měli být. Bavme se o tom tady, nejenom ve sněmovně, bavme se o tom na výborech. Rozhodně stojíme o tuto seriózní debatu a stojíme o dohodu, která překročí rámec pouze koaličních politických stran. Kéž by se nám to povedlo.
Je to taková oblíbená metoda, že vytrhnu dvě slova z celé věty a pak s nimi polemizuji. Na tom trvám a vy z toho vyvozujete dalekosáhlé závěry. To není prostě korektní. Prosím, když citujete a kritizujete opoziční vystoupení, tak potom v celé větě.
Nemám žádnou písemnou přihlášku ani nikoho nevidím. Ptám se, jestli je zájem od pana ministra zahraničí, od pana zpravodaje o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Ano, pan zpravodaj má zájem.
Máme tady ještě dva. Budeme se tedy zabývat bodem číslo Prosím, aby místo něj zaujal místo pan poslanec František Laudát. Projednání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 29. dubna, a to do úterý 6. května do doby předložení usnesení kontrolního výboru. Nyní tedy prosím zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Štěpána Stupčuka, aby nás informoval o jednání výboru.
Děkuji za slovo. Současně bych si dovolil vysvětlit ono zdržení, proč kontrolní výbor zasedal až 30. dubna. Takže jedná se nepochybně o problém poměrně závažný.
Děkuji panu poslanci Stupčukovi.
Děkuji za slovo. Během roku 2013 vzneslo Ministerstvo spravedlnosti tento nárok ve 13 případech. Poměr uplatněných regresních náhrad by se mohl jevit v porovnání s celkovým objemem uspokojených nároků na náhradu škody jako nízký.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také...
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to věc na širší debatu. Nicméně můj předřečník měl pravdu.
Ptám se na závěrečná slova. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Teď už skutečně posledním bodem dnešního jednání je Je tady navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedla poslankyně Kateřina Konečná.
Pravděpodobně nějakou mylnou interpretací agentury Reuters zazněl hlas, že tato země tyto závazky neuznává, nebo že její občané tyto závazky neuznávají. Já si myslím, že v tuto chvíli návrh toho, že jednoznačně deklarujeme, že tyto závazky platí, je velmi, velmi důležitý. Myslím si, že jakékoliv zpochybňování této věci a hraní si s tímto slovíčkem je velmi, velmi nebezpečné. Byl bych velmi rád a prosím o to, abychom hlasováním deklarovali to, že všechno to, k čemu jsme se zavázali, stále platí. Že ta věta, která zazněla v mediální zkratce novinářské, není platná, a že Poslanecká sněmovna a my všichni se na to díváme tak, jak ta smlouva byla uzavřena.
Pan zpravodaj.
Já si to nepamatuji, ale nejsem tady tak dlouho jako vy. Já jsem tady byl u projednávání čtyř státních rozpočtů, pro tři jsem hlasoval, proti jednomu jsem hlasoval. Takže takové to univerzální přehození odpovědnosti je sice hezké, ale měl byste pravdu, kdybyste každý rok a potom pětkrát ročně tady vystoupil s alarmujícím proslovem a s návrhy na podstatné zvýšení výdajů. Dneska ale nedebatujeme o celkové výši výdajů. To jsme si nechali u rozpočtu. Můžeme to debatovat možná v jiném bodě. Tak to jenom proto, abychom věděli, kdo přesně, která vláda předkládala který rozpočet a kdo pro něj hlasoval. Není to ovšem zříkání se odpovědnosti těch rozpočtů, které jsem třeba já osobně podpořil, k tomu se samozřejmě hlásím a tu odpovědnost samozřejmě přijímám.
První věc je, že já jsem dlouholetý zpravodaj kapitoly 307 ve výboru pro obranu. Vždycky jsem se ptal ať už ministra obrany, či představitelů Generálního štábu, zda tento rozpočet splní ty věci a cíle, které jsou bezpečnostní strategií a podobně. Vždycky jsem dostal kladnou odpověď, přestože doplňující bylo, je to velmi těžké. To je první věc. Druhá věc. Já jsem tady o tom mluvil, je to o politické odpovědnosti všech. Já jsem reagoval jenom na to, že včerejší diskuse se nesla takovým tím stylem, že všechno je špatně a že se nechceme hlásit ke své zodpovědnosti. Co se týká návrhů, které padly na plénu Sněmovny, víme dobře, jak funguje projednávání rozpočtu na plénu Sněmovny. A třetí poznámka. Já jsem tady mluvil o tom, že rok 2013, to znamená kapitola Ministerstva obrany nebyla dočerpána. A víme dobře, že je tam nutno udělat systematické změny, zejména ve vojenských akvizicích.
Tak to jsou ještě dvě omluvy. Takže nejprve pan ministr, potom pan zpravodaj, a potom pan poslanec Ženíšek.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si ještě jednou se v krátkosti vrátit k tomu, co vlastně bylo na počátku. Na počátku byla zcela zřejmá, a máme to dokladováno, deformace mé formulace. Ověřoval jsem si to i včera od řady lidí včetně odborníků v bezpečnostní a branné oblasti. Já jsem nemluvil o názoru vlády České republiky. Já jsem nemluvil o názoru politické reprezentace. Já jsem jenom na otázku, a to si dovolím zopakovat, jak asi by reagovala Česká republika na žádost o stálé - stálé - rozmístění vojenských jednotek na svém území, řekl, že bohužel v oblasti řekněme emotivní a nikoli racionální pro jistou část populace je to citlivé téma.